V Bruselu jsem byl dvakrát, předtím asi čtyřikrát za panem Potočnikem. Teď se tam chystám za novým komisařem. Každý den s nimi mluvíme, já minimálně dvakrát týdně telefonicky. Slovensko - úplně jiná situace. Na Slovensku velmi benevolentní EIA, nová legislativa, můžou žalovat všichni včetně fyzických osob. Naopak jsme řadu věcí ubrali. To, co teď chceme, je opravdu striktně. Mantra - nebudeme stavět. Je to kompromis mezi resorty, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou. Novela stavebního zákona je s touto EIA laděna, protože ji připravujeme společně. I my jsme tam dávali dost pozměňovacích návrhů a námitek v rámci meziresortu.
Příjemný zbytek dnešního dne.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se nedomnívám, že je v tuto chvíli nezbytně nutné, aby k tomu diskutovala Poslanecká sněmovna. Domnívám se, že věc je kompetenčně jasná. Na místě je velitel zásahu, který je součástí struktury Policie České republiky. Na místě zasahuje Policie České republiky. Je tam odpovědný velitel zásahu. Jsou tam přítomni policejní pyrotechnici. Nemyslím si, že jsme schopni dát nějaké rady v tuto chvíli zasahujícím policistům v této lokalitě. Současně také platí, že ministr vnitra je připraven informovat Poslaneckou sněmovnu. Předpokládám, že se v tuto chvíli zabývá tím, že kontroluje činnost Policie České republiky, kontroluje činnost Hasičského záchranného sboru, proto také není teď přítomen na schůzi Poslanecké sněmovny. Já jsem je viděl, pane předsedo, čili ty fotografie jsou mi známy. Bylo to v tom okamžiku, kdy došlo ve výbuchu v muničním skladu ve Vlachovicích-Vrběticích. To není fotografie z dnešního dne, ale jedná se o ten původní výbuch, ke kterému došlo. A ten šrapnel doletěl až dva kilometry daleko! To je samozřejmě velmi velká vzdálenost. Velitel zásahu ze strany Policie České republiky poskytl v tuto chvíli informaci, která je mu dostupná, to znamená, že podle jeho informací dochází k sesuvu kráteru a vybuchuje munice v tomto kráteru. To je v tuto chvíli dostupná informace, kterou má k dispozici ministr vnitra. Žádnou jinou dostupnou informaci než informaci od velitele zásahu vláda v tuto chvíli k dispozici nemá. Čili věcí se zabýváme. Soukromou munici si budou muset odvézt soukromé firmy, které ji vlastní. Na vlastní náklady. Čili soukromé firmy se musejí podílet na úhradě nákladů, které s tím budou spojeny. Ale nemůžeme na ně čekat. Já jsem se setkal se členy petičního výboru. Mluvil jsem s těmi občany, kteří tuto petici dali dohromady. Mluvil jsem o jejich požadavcích. Ty požadavky byly v zásadě dva hlavní. Za prvé, aby stát zajistil co nejrychlejší odvoz munice z tohoto areálu. Až bude sanace dokončena, tak stát bude diskutovat s obcemi, s krajem, s občany o tom, jakým způsobem se s tímto areálem naloží, jakým způsobem bude eventuálně privatizován a za jakých podmínek bude eventuálně privatizován. Čili tolik velmi stručně k této situaci. A skutečně vás chci ujistit, že vláda se touto věcí zabývá. Ale současně je také potřeba poskytnout prostor pro práci policejních odborníků, policejních pyrotechniků. Ale na to taky nesmíme zapomenout. Jak je možné, že stát neměl informace o tom, že se nám tady soustředilo takové množství privátní munice? Jak je tohle možné? Co dělaly bezpečnostní složky? Jakým způsobem to monitorovaly? Jak je možné - informovaly vlády? Informovaly minulé vlády o tom, že se tam soustředilo takové velké množství munice? A pokud vlády neinformovaly, jak je to možné? Proč? Krizového řízení. Opět tam jsou velké díry, jsou tam velké mezery, nedá se to podcenit, nedá se to zamést pod koberec. Ale to, co pokládám teď za prioritní, je ochrana zdraví občanů, a pak teprve se budeme zabývat tím, kdo pochybil, jaké předpisy jsou špatné, aby se tahle situace už v České republice nemohla opakovat. A pokud zjistíme, že minulé vlády byly varovány a nereagovaly, tak to samozřejmě také zveřejníme. Ale chceme nejprve se teď postarat o bezpečí a majetek občanů v tomto regionu.
Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové.
Ano, takže v tom případě o tom hlasovat nebudeme. Tak prosím.
Já jsem velmi zklamán z toho, že to tak necítíte. Protože nikdo nepochybuje o tom, že Hasičský záchranný sbor, policie i policejní pyrotechnici dělají zcela kompetentně svoji práci na místě a že dělají vše, co je možné. Ale je to otázka politické odpovědnosti, která sem nutně patří v takovém případě. Ministr vnitra se zodpovídá vládě, vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně a Poslanecká sněmovna se zodpovídá lidem, kteří ji sem zvolili. Já si nemyslím, že ten problém je tak jednoduchý, a minimálně za ten termín by někdo měl nést politickou odpovědnost.
Já jsem první ministr financí, který zorganizoval schůzku ministrů financí Německa, Polska, Maďarska, Chorvatska, Slovenska, Rakouska, i Rumunska, i další se přidají. Takže zase tady budu celý den sedět a poslouchat ty moudré řeči. Takže budu s ním jednat až příští rok a zkusíme změnit tu legislativu. Tady se mluví o PPP projektech. Byly ve Francii. A už dneska jednáme konkrétně o projektu Kladno, letiště Praha, o tom taky se jedná strašně dlouho. Takže taky se snažíme získat peníze jiným způsobem. To není, že bychom udržovali nějakou umělou nezaměstnanost. Firmy nemají lidi. Ono to vypadá, že nikdo nechce pracovat. Já si nemyslím, že potřebujeme peníze na nějaké kotelny. Voda nám nepatří. Rafinerie nám nepatří. Uhlí nám nepatří a ČEZ historicky si dělal, co chtěl. Akorát jsme zapomněli udělat ten domácí úkol, to jádro, to, co potřebujeme - energetickou strategii.
Končím druhé čtení státního rozpočtu. Prosím pana předsedu klubu TOP 09, aby posečkal. Nyní pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Jistě pan zpravodaj uvede postup ve třetím čtení podle zákona o jednacím řádu.
Ale za to, že jsem sestavil problematický a špatný rozpočet, který nedokážu obhájit, mohou ty minulé vlády, které tu vládly v minulých obdobích. To je opravdu logika, nad kterou zůstává rozum stát nebo která mi vyráží dech a nevím, jak bych ji komentoval. Ale přesně tak to pan ministr argumentoval. jakou má strukturu; proč jsou určité částky v jednotlivých kapitolách; proč říkáte o tom rozpočtu, že je proinvestiční, a investice jsou nižší; proč říkáte, jak šetříte, a přitom dáváte více peněz na provozní výdaje ministerstva;
To jsem bohužel nestihl. Z našeho názoru by bylo dobré ty fondy zrušit. Ne zrušit ty činnosti, ne zrušit ty výdaje. Tam se můžeme bavit o výši, zda jsou efektivní, nebo nejsou. To není ten správný boj s administrativou a přebujelou administrativou. Přestože celou dobu tvrdí, že provozní výdaje bude snižovat. To je rozpočet, který připravovala vláda, která o sobě tvrdí, že šetří, snižuje provozní výdaje a zvyšuje poměr investic. Jasný rozdíl mezi slovy a činy. Nejsou to data, která by zpracovávala opozice. Ten rozpočet je špatný, rozhazovačný a neslouží zájmům České republiky.
Mám tady faktickou poznámku pana poslance Roma Kostřici. A eviduji přihlášku pana místopředsedy vlády a ministra financí Babiše. Ptám se, jestli to bude závěrečné slovo po skončení rozpravy?
Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci Romu Kostřicovi. Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Nyní tedy se ptám, jestli se pan ministr hlásí k závěrečnému slovu.
Pan Stanjura mi vyčítá, že je to rozhazovačný, jiní poslanci zase kritizují, že jsme dali málo a že se údajně ministři málo plazili. Já si myslím, že poprvé někdo předložil rozpočet s velkým časovým předstihem a velice transparentně, a ten rozpočet byl diskutován v tripartitě, se zaměstnavateli, s odboráři. Takže nemůže nikdo říct, že nějaký ministr byl nespokojený. Já jsem si myslel, že poslanci chodí za ministry a tam diskutují svoje požadavky, tak jak chodí poslanci za mnou. Tady se někdo ptá, že proč nefungují, a proč je problém ve Vrběticích. A my dneska řešíme problém soukromých firem. Taky nakoupili nějaké vagony bez lokomotiv, jsem se dozvěděl, takže my platíme nájem lokomotiv 430 milionů ročně, vagony máme. A podobná zvěrstva jsme zdědili.
Takže asi poslední dotaz na pana ministra. Ta příprava je nějak sladěná? Zda jsou stejné postupy pro žadatele.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se ještě pár slovy vyjádřil k této projednávané novele. Myslím, že sami vidíme, jak kvalitní zákon nám předložilo Ministerstvo životního prostředí do Sněmovny. Musíme si uvědomit, že na základě této novely zákona budou schvalovány a posuzovány všechny žádosti nové, ale i všechny žádosti, které jsou v současné době v běhu. Pokud tato novela zákona nebude kvalitní, tak to skutečně může zmrazit tyto projekty minimálně na dva roky a samozřejmě i nějaký ten rok zpětně.
Ještě přečtu dvě omluvenky. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. V průběhu obecné rozpravy zazněl dvakrát návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání. Nejdřív přečtu o čem, pak zahájím hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Jako první v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Zahradník. Jako další se připraví pan poslanec Okleštěk a pan poslanec Pfléger a další. Eviduji jednu faktickou poznámku, kterou má pan předseda Sklenák. Máte slovo.
Děkuji.
V tom případě budeme pokračovat v podrobné rozpravě a poprosím pana poslance Oklešťka a připraví se pan poslanec Pfléger.
Děkuji, pane předsedající.
Požádám pana poslance Pflégera, připraví se pan poslanec Adámek.
Dobrý večer, pane předsedající.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Adámek a po něm pan poslanec Kudela.
Děkuji vám.
Já vám děkuji.
Pro tento rozpočet je nejistá, pokud bude takto plněn, je naprosto nejistá a skončí kolapsem Technologická agentura České republiky. Je obrovská škoda, a my se to tady pokusíme napravit komplexním pozměňovacím návrhem, který by rozšířil a dostal na středoevropskou, podotýkám, středoevropskou úroveň naši účast v programu kosmické agentury ESA. Pak jsou volitelné programy, ty zatím neplatíme. To jenom pro vaši informaci, že už skutečně nejde o nějakou romantiku. Takže moc bych vás poprosil, abyste napříč politickým spektrem ten pozměňovací návrh podpořili. My skutečně víme, co pro tento rozpočet doporučujeme. Pokud by tomu tak nebylo a neschválili jste to - dokonce jsou tam dvě možné kapitoly nebo dvě různé položky, z kterých lze tu část hradit -, tak aspoň bych poprosil, abyste udělali nějaké rozpočtové opatření v průběhu roku. A to, že naše společnost je dneska mentálně v jakémsi přešlapování a krizi, tak jeden z těch rozhodujících klíčů je právě v této oblasti. Takže bych moc poprosil. O tom svědčí vaše preference.
Nemusím tady připomínat, ale přece jenom třeba pro některé aspoň stručně připomenu odhady Hospodářské komory. A to je ještě celkem střízlivý odhad. Druhý velký problém je snadná zneužitelnost podpisové listiny, tak jak je to teď postaveno v zákoně. Ale ty dva kroky, které teď vláda dělá, nebo ten, který dělá, o kterém mluví, že ho bude připravovat, si zásadním způsobem protiřečí. Jestli chce zpomalit, nebo zrychlit stavby, jestli chce ten proces opravdu takto více byrokratizovat a zkomplikovat, jak to ukazuje tato novela, nebo se dočkáme něčeho lepšího. Až si to vláda vyjasní, tak bychom prosili o předložení jasného stanoviska. Tento návrh nejenom jak tady pan ministr tak jemně řekl, může zkomplikovat některé stavby v České republice. A znovu opakuji, nejenom pro veřejné subjekty, ale i pro soukromé. A nejenom že to komplikuje, tato novela vysloveně ohrožuje další stavby v naší zemi. Občanští demokraté proto v této podobě návrh nepodpoří a budeme prosazovat vrácení tohoto návrhu zákona zpět k projednání výborům.
Děkuji panu předsedovi Petru Fialovi. Než budeme pokračovat v rozpravě, s faktickou poznámkou pan Roman Váňa. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobře, jde o procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Všechny jsem vás odhlásil, prosím o novou registraci. Děkuji vám. Mám tady ještě faktickou poznámku pana kolegy Marka Černocha. Nehlásí se k faktické poznámce, dobře. Pan kolega Vladimír Koníček se hlásí.
Ale to musí být dva kluby nebo 40 poslanců.
Námitka byla přijata. Kdo je proti? Dalším přihlášeným je pan poslanec Jan Zahradník.
Alarmující je ale zpráva, že administrativa Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace z neznalosti, či možná záměrně paralyzuje současné hodnocení české vědy. Abychom mohli i v dalších letech tvořit státní rozpočet na vědu podle hodnocení výkonů, tedy podle zákona 130, musí Rada vlády a její administrativa vybrat zhotovitele, který provede výpočet. To se nestalo. Výběrové řízení bylo zfušované možná záměrně i proto, aby se do budoucna nedalo rozdělovat podle měřitelných výsledků, ale pouze podle lobbingu. Znovu opakuji, že považuji za nepřípustné, aby se státní rozpočet, i když možná pro někoho v tak marginálních oblastech, jako je věda, výzkum, tvořil v rozporu se zákony České republiky. Jeden by znamenal navýšení položek na vědu, výzkum a inovaci jednotlivých kapitol tak, aby sedm poškozených kapitol získalo na vědu stejně podle jejich objektivního hodnocení jako ministerstvo zemědělství, které si vylobbovalo nejvíce. Vidíte, o kolik v tomto systému bylo ochuzeno Ministerstvo školství. Pevně ale věřím, že toto se již nebude opakovat a že tento můj příspěvek přiměje odpovědné členy vlády a jejich pomocníky k návrhu příštího rozpočtu podle platného zákona a podle objektivně hodnocených zásluh.
Děkuji panu poslanci Váchovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Bohuslav Chalupa.
Dobré odpoledne, vážená vládo, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Paní kolegyně Černochová a pan ministr obrany se již k rozpočtové kapitole Ministerstva obrany velmi podrobně vyjádřili. Děkuji za to, a nebudu tedy opakovat to, co již tady bylo řečeno. Nicméně se chci k problematice financování obrany vyjádřit několika slovy v obecnější rovině. Mottem mého vystoupení je to, že moderní společnost nemůže žít v předpokladu věčného míru, ale musí trvale zvažovat perspektivy své zranitelnosti a obrany. Naši izraelští přátelé říkají, že v době nebezpečí se připravují na dobu klidu a míru a v době, kdy dosáhnou klidu a míru, se velmi důsledně připravují na dobu, kdy budou v nebezpečí. Jak ukazují události posledních let, ať už blíže či dále od naší hranice, naše společnost čelí a bude čelit hrozbám současného světa. Mluvím jak o standardních hrozbách, tak i o hrozbách, o kterých v této chvíli moc nevíme, učíme se. Naše schopnost identifikovat tato konkrétní nebezpečí, jak jsem již řekl, je značně omezená. S tím samozřejmě, a tak to vnímám, souvisí i zvyšování obecné branné připravenosti našeho státu. V této souvislosti vás chci ujistit, že výbor pro obranu velice dobře pracuje.